Zatímco kraj Plzeňský toto podporuje, kraj Středočeský zásadně nesouhlasí. To je první problém. Druhý problém je ekonomický. Já se ptám a bohužel mi zatím nikdo nebyl schopen odpovědět, jaké jsou další náklady, které vzniknou v důsledku zrušení vojenského újezdu Brdy. Pan ministr mluvil o tom, že újezd Brdy je určen pro výcvik dělostřelectva. To je pravda, historicky tam cvičilo československé a české dělostřelectvo. Já se tedy ptám, kde budou dělostřelci cvičit. Rád věřím panu ministrovi, že Jinců se ta věc nedotkne. Koneckonců když se stěhovali dělostřelci z Pardubic, tak tím hlavním argumentem bylo: "Vy v těch Pardubicích nemáte kde střílet. Pošleme vás do Jinců, tam je dělostřelecká střelnice, za 300 milionů se tam zrekonstruovala kasárna, tak tam celý ten útvar dělostřelecký bude působit a to je to místo, kde by měli být dělostřelci." Nyní se říká, že se střílet v Brdech nebude, přestěhujeme dělostřelce na Doupov.
Resumé je takové, že nově vzniklým obcím připadne zastaralý bytový fond, zastaralá vodohospodářská infrastruktura, několik možná zajímavých ploch v intravilánu obcí, pár arů lesa v tom lepším případě. A nadějné očekávání, že v rámci rozpočtového určení daní dostanou kolem deseti tisíc na jednoho obyvatele. Ve výdajové stránce po devíti garantovaných měsících Ministerstva obrany budou ale ležet nezaplacené faktury za údržbu místních komunikací, nemluvě o jejich potřebných opravách, budou tam účty za elektřinu za veřejné osvětlení, chod obecního úřadu, náklady na provozování vodohospodářské infrastruktury, v horším případě také faktury za řešení nějakých havarijních situací na nich a hlavně údržba bytového a nebytového fondu. Nedělejme si iluze, jak si všichni současní uživatelé bytů budou ochotni tyto byty odkoupit. Pokud ano, bude to za takovou cenu, z níž de facto obec nebude mít nic. A o tom, že nepřeháním, o tom svědčí mnoho příkladů z poměrně nedávné historie. Vyslovuji zde ale obavu, aby se odmítavým postojem státu ve věci určitého rozjezdového finančního balíčku pro nové samosprávy nevytvořilo předpolí pro nejrůznější spekulanty, kteří za finanční pomoc nebo za zajímavé majetkové přísliby přivedou obec de facto ke krachu. Prosím, pamatujte na tato slova při svém následném rozhodnutí.
Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Jan Zahradník, poté pan poslanec Jiří Pospíšil s řádnou přihláškou.
Zase tady byl ten názor, který už tady dneska byl zmíněn, jako že pod tou armádní správou se té přírodě daří nejlépe, jak se jí může dařit. Dokonce tehdy jsem zaslechl takový názor, takový pojem - armádní management ochrany přírody. Podle mého názoru je ten materiál velmi dobře připravený. Myslím si, že naše armáda má vojenských prostorů nadbytek, a myšlenka zredukovat toto území je podle mého názoru principiálně správná. Proto se tedy znova ještě přimlouvám za to, abychom tento zákon zvažovali odpovědně a nesvazovali to pouze a jenom a jenom s vojenským újezdem Brdy a jeho zrušením.
Děkuji pěkně. Připadá mi logické a správné ve chvíli, kdy bude zrušen vojenský újezd Brdy, přiklonit se bez jakýchkoliv emocí a debat, kdo je ze středních Čech a kdo je z Plzeňského kraje, k takovému řešení, které nejlépe bude chránit zájmy a práva občanů Plzeňského kraje. A je třeba tady říci, a já to podtrhuji, že odborníci vyhodnotili, že pro občany České republiky, kteří žijí na Rokycansku, je nejvhodnější a nejlepší řešení, pokud dojde k původnímu obnovení katastru obcí na Rokycansku, protože pouze takto původně obnovené historické katastry mohou zaručit občanům kvalitní život v této oblasti.
Odkládání jeho přijetí bylo předmětem kritiky i ze strany Ústavního soudu. Z tohoto článku Listiny nelze vyvodit právo, aby práva určité skupiny subjektů, zejména za situace, kdy tvoří minoritu, byla podrobována diktátu většiny, protože by se jednoznačně jednalo o diskriminaci. Je ovšem pro komunisty příznačné, že si k diskriminaci velmi často církve a zejména tu katolickou vybírají. Musím také reagovat na část zdůvodnění návrhu, kde se uvádí, že - cituji: "Nelze souhlasit ani s argumentem, že případné soudní spory, které by nastaly v případě zrušení zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi, by v konečném důsledku přišly dráž než navrhované vyrovnání. Tato argumentace není podložena. V této souvislosti se však naopak nabízí otázka, proč takové možnosti církve a náboženské společnosti již dávno nevyužily." Ptají se předkladatelé. Odpověď na toto najdeme v nálezech Ústavního soudu. Na základě tohoto plenárního nálezu později Ústavní soud začal církevním právnickým osobám majetek vydávat. Toto budiž mementem."
Děkuji panu poslanci Benešíkovi. Další řádně přihlášený je pan poslanec Laudát. Zahajuji hlasování o procedurálním návrhu pana poslance Laudáta o tom, abychom o tomto bodu meritorně i procedurálně hlasovali i po 19. hodině. Prosím, pane poslanče.
Vy jste mi nevyhověl. Já to považuji fakt za porušení zvyklostí, které se tady dějí. Takže navrhuji opakované hlasování a předtím bych požádal o odhlášení.
Dobře, považuji to za námitku proti hlasování. O této námitce dám hlasovat, ale nejprve vás dle požadavku odhlásím. Námitka byla přijata. Budeme tedy opakovat hlasování o procedurálním návrhu pana poslance Laudáta, abychom o tomto bodu procedurálně i meritorně hlasovali i po 19. hodině. Zahajuji hlasování o tomto procedurálním návrhu. Kdo je proti? Ptám se, kdo další se hlásí do rozpravy. Nevidím tady žádného přihlášeného. Prosím, pan poslanec Polčák. Zahajuji hlasování o této námitce. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je pro přijetí námitky pana poslance Polčáka, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Námitka byla přijata. Zahajuji hlasování o procedurálním návrhu pana poslance Laudáta. Kdo je pro, abychom hlasovali i po 19. hodině, ať zvedne ruku. Kdo je proti? Ptám se, kdo další se hlásí do rozpravy k ústavnímu zákonu o referendu.
Návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání hospodářskému výboru a výboru pro bezpečnost. Děkuji a prosím pana zpravodaje výboru pro bezpečnost, kterým je pan poslanec Bronislav Schwarz, aby se ujal slova. Otevírám bod číslo Z pověření vlády předložený návrh uvede ministr obrany pan Martin Stropnický. Pane ministře, prosím, máte slovo.
Děkuji, pane předsedo. Rád bych podotkl, že návrh novely zde byl v prvním čtení představen ještě mým předchůdcem panem ministrem Pickem a schválila jej tedy ještě předchozí vláda. Co je, aspoň ve stručnosti, cílem této novely. Za prvé zajistit spravedlivé a rovné postavení válečných veteránů, dále pak odstranit diskriminaci spočívající v odlišné délce nezbytného výkonu služby či účasti v misi a v segregaci civilních státních zaměstnanců, dále sjednocení podmínek pro získání statutu válečného veterána tak, aby byl zachován jeho vysoký morální kredit. Bude sice nastaven přísnější systém, avšak systém spravedlivější a jednotný. Odstranění diskriminace a rozšíření okruhu oprávněných osob i o zbývající příslušníky bezpečnostních sborů, to je dalším cílem této novely. Dále pak má novela za cíl odstranění diskriminace a rozšíření okruhu oprávněných osob i o skupinu civilních zaměstnanců státu. Dále jde o zpřísnění a sjednocení podmínek pro získání statutu válečného veterána tak, aby byla zachována jeho morální hodnota. Zpřísnění je vedenou snahou o odstranění stávajícího nerovného stavu, kdy pro druhoválečné veterány, tedy zahraniční a domácí odboj, platí podmínka nejméně 90 dnů nepřetržité aktivní odbojové činnosti. Pro novodobé veterány stačilo dosud 30 dnů v místě ozbrojeného konfliktu nebo v mírové operaci. Nově dojde i k rozlišení misí dle míry jejich nebezpečnosti. Dojde také k zavedení institutu odstranění tvrdosti zákona pro výjimečné případy. Účelem je efektivní využití stávajících kapacit v případě nedostatečného obsazení. Pobyt v domově je v takovém případě poskytován za plnou úhradu. Ale v každém případě je válečný veterán vždy tím prioritním uchazečem o takové místo, takže v případě potřeby uvolnění lůžka pro veterána je možné jednostranně této další osobě ukončit pobyt v domově. Chceme odstranit touto novelou jisté formy diskriminace, které umožňuje stávající právní norma, a navrhované změny přinesou spravedlivější systém, který nejenom sjednotí podmínky pro získání statutu válečného veterána, ale přispěje i k uchování a prohloubení jeho vysokého morálního kreditu. Návrh novely zákona o válečných veteránech již projednal výbor pro obranu na svém zasedání dne 15. ledna 2014 a doporučil Poslanecké sněmovně jej schválit v navrženém znění. Dovolte mi tedy závěrem poděkovat poslancům tohoto výboru za vstřícnost a konstruktivní jednání především s ohledem na zmíněné etické aspekty této novely.
Nejdůležitější je právě pro katolickou církev. Takže chápu velmi dobře to, co se odehrálo. A respektuji jak zákon, tak nález Ústavního soudu, i když s ním nesouhlasím. Respektuji ho. A teď mi dovolte vrátit se k meritu věci. Protože nedovolená podpora je věc, o které on dobře ví, a několikrát o tom jednal i v Bruselu. Takže v tomto ohledu si dovolím říct, že tuto změnu, pokud ji neprovedeme na základě referenda, můžeme ji provést i bez referenda rozhodnutím tohoto zákonodárného sboru. Jestli k tomu máte odvahu, nebo nemáte odvahu, je jenom na vás. Mohl bych hovořit o některých vystoupeních, která tady byla. Přečtěte si prosím, vy, kteří o tom mluvíte, podrobně ten nález Ústavního soudu. V tomto ohledu podotýkám, že skutečně nebyla odvaha udělat restituční tečku. Pokud jde o legitimní očekávání. Legitimním očekáváním ale nemůže být veřejná podpora. A ty smlouvy skutečně budou odporovat evropskému právu. Ano, změnit. Ale bude se jednat. Ano, o právní jistotu majetku státu jde. Chcete konkrétní příklady? Já vám je uvedu. Včetně rozhodnutí Ústavního soudu. Například když se zaplatil majetek rodu Schwarzenbergů hlubocké větve v obci Češnovice. Čili ano, i o tu majetkovou podstatu České republiky jde. Potom kolega Laudát řekl zajímavou úvahu. Není možné vypsat referendum o cizím majetku. My nevypisujeme referendum o cizím majetku. Je to referendum o tom, zda ten zákon má platit, neplatit, jestli se má změnit. A nezlobte se, my každým rozhodnutím v daňové oblasti měníme majetkové poměry buď těch chudých, nebo těch bohatých, a samozřejmě saháme na jejich majetek. Kolikrát bereme právo na rozvoj těm, kterým jsme nedali šanci, aby vůbec pracovali? Já jsem názoru opačného. Je na vás, jestli si pomůžeme zákonem o referendu a vypíšeme ho, anebo jestli to uděláme sami ze své vůle nebo donuceni ekonomickými okolnostmi našeho státu.
Já děkuji panu navrhovateli za jeho závěrečné slovo.
Děkuji. Nicméně jsme se tu sešli u hlasování o referendu. A musím říct, principiálně se mně nelíbí myšlenka, že jakýkoli zákon, který tato Sněmovna přijme, by potom následně na základě zpětného referenda měl být rušen. Skutečně to cítím jako zásadní zásah do právní jistoty občanů, nás všech, co tu sedí. Takže jde mi o principiální věcnou otázku, jde mi o opravdu racionální úvahu o protiústavnosti takovéhoto postupu.
Jedná se o jedinečnou přírodní oblast v srdci České republiky, která plní důležitou funkci vodohospodářskou, zásobující pitnou vodou široké okolí včetně Příbrami, Rokycan, Hořovic a dalších středních a menších obcí. Všechny výcvikové vojenské prostory jsou dosud paradoxně nejchráněnějšími územími v České republice se zachovanou přírodou a unikátními rostlinnými i živočišnými druhy. Nedomníváme se, že vytvoření chráněné krajinné oblasti skutečně toto území ochrání od snahy developerů a různých lobbistů vybudovat zde rekreační zařízení a další stavby, podobně deklarované jako potřebné pro širokou veřejnost. Na závěr mi dovolte ještě jednu poznámku, protože kolega Votava tady hovořil o tom, jak starostové souhlasí s návrhem tohoto zákona.
A zatím posledním přihlášený do rozpravy je pan poslanec Václav Zemek. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Vážené kolegyně, vážení kolegové, vyslechli jsme tady řadu argumentů pro a proti, vlastně tento zákon byl původně o změnách hranic vojenských újezdů, ale zvrhlo se to do debaty, jestli zrušit, nebo nezrušit vojenský újezd Brdy. To nehodlám hodnotit. Já jsem v této oblasti působil profesně deset let, takže mi dovolte tento trošku jiný pohled. Z toho vycházejme. Samozřejmě to území má cenu, především když zůstane celistvé. Zazněl tady nějaký argument ohledně ochrany proti povodním. A vždycky je lepší, když tím, kdo o tom rozhoduje, je stát, než potom nějaké soukromé subjekty.
Dámy a pánové, rozprava byla dlouhá, upozorňovala na celou řadu problémů. Já je nechci opakovat. Jsme přesvědčeni, že každé rozhodování musí mít své strategické priority. V každém případě podpoříme propuštění do druhého čtení. Domníváme se však, že by měla být prodloužena lhůta projednávání, a já si dovoluji navrhnout prodloužení lhůty k projednávání na 120 dnů. Rovněž nikdo nepochybuje o tom, že po určité přechodné období budou potřebovat obce v oblasti finanční podporu. Mluvil o tom pan poslanec Zimola. Je to věcí dohody a je to věcí relevantních nákladů mimořádných, které tím obcím vzniknou. Ale měnit tím rozpočtovou legislativu a zřizovat jakékoli fondy bych pokládal za naprosto kontraproduktivní. To se dá řešit v rámci stávající rozpočtové struktury. Tedy znovu opakuji, bereme velmi vážně celou řadu námitek, které tady padly. Žádná z nich ale nemůže být důvodem pro neschválení tohoto zákona.
Děkuji panu předsedovi Miroslavu Kalouskovi. To byl zatím poslední přihlášený do rozpravy. Ptám se, kdo se dál hlásí z místa. Vidím jak od pana ministra, tak pana zpravodaje. Prosím, pane ministře, se závěrečným slovem jako předkladatel.
Děkuji, pane předsedající. Dámy a pánové, já vím, že to byla asi vyčerpávající debata, ale určitě nebyla úplně nezajímavá. Pokusím se odpovědět na pár otázek. To je první půlka.
Otevírám bod, který jsme zařadili jako první, a to je Prosím pana navrhovatele, kterým byl pan poslanec Tejc, aby se ujal slova.
Vážené kolegyně a kolegové, jak jsem již avizoval, dovoluji si s ohledem na to, že jsme byli požádáni ministrem pro legislativu a lidská práva, a současně po dohodě s ministryní spravedlnosti navrhnout, abychom zkrátili lhůtu k projednávání tohoto návrhu o 30 dnů. Transpoziční lhůta samozřejmě běží. Týká se to změny trestního zákona a trestního řádu ve věci potírání dětské pornografie.
Zahajuji tedy všeobecnou rozpravu. Prosím, máte slovo.
Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, já chci jenom upřesnit, že jsme se samozřejmě vypořádali s těmi připomínkami a s náměty, byť ne vždycky v tom smyslu, v jakém ten, kdo je uplatnil, by chtěl, aby byly zohledněny.
Děkuji za slovo, pane předsedo.
Děkuji.
Možná že nám řeknou, že vnitřní vypořádání znamená, že trvají na původním tisku.
Další přihlášky do obecné rozpravy nemám, končím tedy obecnou rozpravu. Otevírám rozpravu podrobnou. Poprosím pana navrhovatele, aby tedy přečetl návrh usnesení. Do podrobné rozpravy se nikdo nehlásí, další závěrečná slova - ani pan zpravodaj, ani pan navrhovatel. Takže budeme hlasovat. Hlasujeme tedy o tom, že Poslanecká sněmovna zkracuje lhůtu pro projednání sněmovního tisku 45 ve výborech o 30 dnů. Kdo je proti tomuto návrhu?
Dobrý den, dámy a pánové. Jen na úvod bych chtěl shrnout některé věci, kterých se předložený návrh novely zákona dotýká. Za druhé. Předložený návrh zákona zpřesňuje a doplňuje právní úpravu provozování obchodní letecké dopravy, zejména zahraničního leteckého dopravce. Za čtvrté, zajišťuje aktualizaci správních poplatků na úseku civilního letectví novelizací zákona o správních poplatcích. Hospodářský výbor a výbor pro bezpečnost Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky svými usneseními ze dne 26. února 2014 doporučil návrh zákona projednat a schválit.
Eviduji žádost o odhlášení, než dám hlasovat, takže vás všechny odhlašuji. Dávám hlasovat o návrhu na zamítnutí tohoto návrhu. Zahajuji hlasování o návrhu na zamítnutí. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Tím končím projednávání tohoto návrhu a také přerušuji dnešní zasedání.
To si myslím, že je nejvhodnější a nejčestnější řešení. Určitě je čestnější a vhodnější než materiál odložit a debatu, která trvala několik let, dále uměle prodlužovat. V té věci už podle mého názoru není co vyřešit. Debaty proběhly, ministři během několika let postupně navštěvovali inkriminovaná území, Ministerstvo obrany jednalo s Ministerstvem vnitra, materiál byl několikrát projednán na různých vládách pořád se stejným závěrem. A neříkám to, jak už jsem řekl, jako poslanec Plzeňského kraje, ale říkám to jako člověk, který chce, aby zájmy občanů České republiky byly dostatečně chráněny. Říkám to jako poslanec centrálního zákonodárného sboru, který ví, které řešení může zájmy občanů dostatečně ochránit. Je prosím mýtus, a to tady chci říci, že je nutné z tohoto důvodu, z důvodu ochrany, zachovat celý vojenský újezd Brdy v rámci jednoho, tedy Středočeského, kraje. Máme příklady, které zde můžeme jmenovat, kdy i jiné chráněné krajinné oblasti se rozprostírají ve více krajích. Zkrátka a dobře, forma státní ochrany v rámci CHKO je úplně jiná forma veřejné moci, než je určitá správa či samospráva určitého území. Dámy a pánové, nechci tu debatu dále extendovat, protože zde už všechny argumenty v poslední době byly řečeny a byly řečeny také přímo zde na plénu.
Děkuji panu poslanci Jiřímu Pospíšilovi. Nyní se slova ujme pan poslanec Jan Volný, připraví se pan poslanec Karel Šidlo. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Děkuji, pane předsedající. Vážení kolegové, pan kolega poslanec Já to jenom trošičku upřesním.